Návrh rovněž adaptuje zákon o regulaci reklamy na nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Toto nařízení se vztahuje i k reklamě a v současné době je již přímo použitelné ve všech státech EU, tedy i v České republice. Obdobně je tomu tak v případě loterií na základě dohody s Ministerstvem financí. Návrh byl projednán ve volebním výboru Poslanecké sněmovny, který doporučil svým usnesením 78 ze dne 27. března 2015 vyslovit s vládním návrhem souhlas ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. S těmito pozměňovacími návrhy přijatými volebním výborem souhlasím, neboť přispívají ke zkvalitnění návrhu. Pozměňovací návrh pana poslance sice obsahuje celkem 34 bodů, všechny však souvisejí s tím, že vládním návrhem zákona se ruší ustanovení zákona o regulaci reklamy obsahující výslovný zákaz reklamy, která je založena na podprahovém vnímání, a výslovný zákaz reklamy skryté. A bylo to také České republice vytknuto Evropskou komisí s tím, že takové reklamy je třeba hodnotit jako reklamy, které jsou nekalou obchodní praktikou. S přihlédnutím k tomu vás žádám, abyste návrh podpořili a propustili do třetího čtení.
Já to nechci rozsoudit, věřím, že ministerstvo přijde s nějakým jiným řešením. A to nemusí být zvláštní sběratelé. To jsou přece věci, které mají vysokou hodnotu. Proto jsme od začátku říkali a proto s kolegou Blažkem říkáme: řešíme problém, který místo toho, aby byl řešen schopností státu potrestat někoho, kdo překračuje meze, tak se píší složitější a složitější kuchařky do zákonů, a budeme se na závěr divit, že se zase najde 150 děr, které v tom zákoně budou, protože čím složitější kuchařka, tím hůře funguje.
A nyní s řádnou přihláškou pan poslanec Vondráček. Tak s faktickou poznámkou.
Mně bude stačit faktická. Ale první tři věty pana kolegy Bendy byly naprosto správně. My tady řešíme opravdu excesy, které se občas na místě dějí.
Děkuji za slovo, pane předsedající. A tak si jenom snad postesknu, nebo možná marně, ale zaapeluji na naši ukázněnost, co se týká přístupu k jednacímu řádu. Mně připadá zbytečnou ztrátou času, abychom tady znovu a znovu opakovali to, co tady mělo zaznívat v prvním, ve druhém čtení, to co mělo zahnívat na výborech, a proto si v této chvíli dovolím poprosit, pojďme už hlasovat.
Všechno v tom zákoně už je. Ani náhodou. Pomůže jenom ten trest.
V tento moment nemám nikoho přihlášeného do rozpravy. Není tomu tak. Děkuji.
Děkuji, pane místopředsedo. Poslanecké sněmovně hlasovat v třetím čtení o předmětném návrhu tisku 181 v následujícím pořadí.
Opět několik faktických poznámek - pan poslanec Bendl, pan poslanec Blažek, pan poslanec Stanjura.
Děkuji za slovo. Já se prostřednictvím pana předsedajícího musím vůči slovům pana předsedy KSČM ohradit a zastat se pana kolegy Blažka, protože on tady nedělil dlužníky a věřitele na dobré a špatné. On se tady pouze snažil vysvětlit, že v okamžiku, kdy zkomplikujeme legislativně situaci věřitelů, obrátí se to proti dlužníkům.
Děkuji. Je vždycky zajímavé, že tady člověk něco řekne, a pak se dozvídá reakce na to, co vůbec neřekl.
To se stalo mnohým z nás. Sedí v těchto lavicích mnoho lidí, kteří působili nebo působí na radnicích. A tím, jak ztěžujeme vymáhání, tak ani města do toho nechodí, protože se to ztěžuje. A na to bychom neměli zapomínat. Tu částku sečtěte.
Nyní tedy má možnost vystoupit s přednostním právem pan ministr.
Děkuji, pane předsedo. Bylo tu i řečeno to, že doopravdy pan poslanec Blažek se mýlí, pokud se domnívá, že tady každý měsíc schválíme nějakou změnu exekutorské úpravy. Ne že by snad nebyla zábavná či zajímavá, či dokonce i důležitá, ale netýká se tohoto zákona. Tento zákon v sobě vůbec nic ideologického nemá. Ten skutečně jenom vyjasňuje pravidla při určité části exekucí, a to části, podotýkám, která se týká exekucí nemajetných dlužníků.
Samozřejmě dlužit je špatně, to všichni víme, je lepší nedlužit. Občas se stane, že člověk dlužit musí, prostě je potřeba si někde půjčit. To se prostě stává většině z nás. Abych nebyl právě jako někteří moji předřečníci velmi obecný, tak pan kolega Tejc mě trošičku zkritizoval a pan kolega Blažek pochválil, což je roztomilé samozřejmě. Já bych se chtěl věnovat jenom jednomu ustanovení. Prostě to s tím nesouvisí.
Já děkuji za tento návrh a táži se, zda má někdo návrh jiného postupu. Není tomu tak. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržený postup při hlasování ve třetím čtení. Kdo je proti tomuto návrhu?
Děkuji.
Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Děkuji vám. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.
Stanovisko tedy neutrální.
Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Kdo je proti návrhu? Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh byl zamítnut. Návrh byl přijat.
Nyní bychom hlasovali návrh pod písmenem A, to znamená komplexní původní pozměňovací návrh ve znění těch změn, jak jsme je teď přijali.
Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Kdo je proti tomuto návrhu?
Ale mě vyprovokovala poznámka kolegy z levé strany spektra, který říkal, že ne každý je mentálně schopný posoudit tu svoji situaci tak, aby se z něho nestal dlužník, který je schopen splácet.
Pan poslanec Opálka s faktickou poznámkou.
Děkuji, pane předsedo. Kdyby se jednalo o jednotlivce, tak bych s tím ani nevystupoval.
Teď tu máme přednostní práva.
Děkuji, pane předsedo. Jeho projev, kolegy Blažka, byl víc ideologický, než jsem od něj očekával. Protože tak to vůbec není! Poslanecká sněmovna se jistě nezastane pouze dlužníků nebo pouze věřitelů, ale zejména se musí postarat o to, aby exekutor nebyl ten, který vydělává na tom vztahu, který byl nějakým způsobem porušen. Přece ten exekutor tady je kvůli tomu, aby narovnal vztah mezi věřitelem a dlužníkem, když už jsme si ty soukromé exekutory zřídili. Proti mé vůli! V tomto ohledu tedy musí nějakým způsobem státní moc být vykonávána tak, aby zachovávala lidskou důstojnost. Ale v tomto ohledu řeknu jeden příběh. Já samozřejmě vidím a jsem rád, že konečně v Bulletinu advokacie vyšly články poměrně, řekl bych, sofistikované o tom, že i exekutor a jeho majetek může být předmětem exekuce, pokud svoji činnost vykonává protiprávně. Já nechci a nebudu bojovat proti Exekutorské komoře. To znamená míru toho exekuovaného majetku proti tomu, jaký je dluh. Divíte se Ústavnímu soudu potom, že ruší ty rozsudky od samého počátku, když máme takový stav? A divíte se některým, že nazývají ten stav v justici jako neudržitelný, anebo i jinými slovy, která potom jsou předmětem různých civilních a trestních řízení? V tomto ohledu tedy podotýkám - ano, já jsem neměl v úmyslu podporovat nějakou drobnou novelu, která neřeší tu dramatickou situaci.
Za třetí bychom hlasovali návrh D paní poslankyně Fischerové ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu A, který zde připomenula.
Procedura byla přednesena a já se nejdříve zeptám, zda někdo vznáší námitku nebo jiný návrh při postupu hlasování. Není tomu tak. V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh procedury hlasování tak, jak zde byla přednesena, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Přítomných poslankyň a poslanců je 186, pro návrh 163, proti nikdo. Návrh tedy byl přijat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh tak, jak byl předložen, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Přítomných poslankyň a poslanců je 186, pro návrh 171, proti nikdo. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh tak, jak byl předložen. Návrh byl zamítnut. Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení tak, jak bylo přečteno, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji jak paní navrhovatelce, tak panu zpravodaji. V tom případě poprosím pana ministra, aby vystoupil se svým příspěvkem.
Garanční výbor, kterým byl určen hospodářský výbor, se touto novelou opětovně zabýval, aby posoudil uplatněné poslanecké pozměňovací návrhy načtené při druhém čtení. Hospodářský výbor doporučil také způsob hlasování o pozměňovacích návrzích ve třetím čtení, se kterým souhlasím. Pozměňovací návrhy, se kterými nesouhlasím, se týkají postavení policie při stanovování dopravního značení, navrhovaných úprav správního trestání u kontrolního vážení či u znečišťování pozemních komunikací, a zejména pak zvýšení rychlosti na dálnicích. K tomuto bodu bych rád dodal následující skutečnosti. Podle našeho odborného stanoviska směrové a výškové vedení dálnice a s tím spojené rozhledové poměry jsou podle státních norem projektování silnic a dálnic navrhovány na dovolenou rychlost 130 km. Při zvýšené dovolené rychlosti nad 130 km nebudou splněny rozhledy pro zastavení na velké části dálniční sítě, vozidla se budou pohybovat větší rychlostí, než na kterou je zajištěn rozhled pro bezpečné zastavení. Projektování křižovatek navrhovány s návrhovou rychlostí 120 km. Při návrhu připojovacích pruhů se vychází z předpokladu, že vozidlo v připojovacím pruhu dosáhne 75 % rychlosti vozidla v průběhu průběžném. Možné zvýšení by mohlo přivést nutnost dalších úprav. Při všem respektu k tomu, že záleží na tom, jak budete hlasovat podle vašeho svědomí a vašeho názoru, rád bych apeloval, aby Sněmovna tento pozměňovací návrh na zvýšení rychlosti na dálnicích nepodpořila.
Nyní otvírám rozpravu. Eviduji jednu přihlášku. Chci se zeptat - pouze s přednostním právem? V tom případě pan předseda Stanjura s přednostním právem. Připraví se potom pan poslanec Kudela a pan poslanec Adamec.
Ale pokládám za nutné je asi tady přečíst...
Pane zpravodaji, určitě.
Teď ke stručnému odůvodnění. Většina z těchto pozměňovacích návrhů jsou legislativně technické návrhy Ministerstva průmyslu a obchodu, které jsme si po debatě ve volebním výboru osvojili. Obsahově jsou tam dvě významné změny, které vyplývají z pozměňovacích návrhů, které jsme na volebním výboru přijali. Čili ona mohla stíhat jenom případné médium, které tuto reklamu vysílalo. Nyní v našem pozměňovacím návrhu bude možné tohoto zadavatele dohledat. A druhá významná změna. Mezi reklamy, které považujeme za stíhatelné v režimu správního deliktu, považujeme i reklamy na loterie a jiné podobné hry nepovolené nebo neoznámené podle zvláštního právního předpisu.
V prvním kole první tajné volby jsme zvolili sedm kandidátů na jmenování členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Je to skutečně tak, že Sněmovna navrhuje na jmenování panu premiérovi. Do druhého kola postoupil pan Miroslav Konvalina, který obdržel 63 hlasů. Druhým finalistou je pan Ivan Krejčí, který obdržel 75 hlasů. Byl navržen sociální demokracií. Vážený pane předsedo, protože se jedná, jak jsem řekl, o druhé kolo tajné volby, tak vás prosím, abyste nyní přerušil projednávání tohoto bodu již bez rozpravy.
Děkuji panu předsedovi.
A to si myslím, že je na samostatný bod jednání a zabývat se tímto problémem by měla Poslanecká sněmovna. K výše uvedeným kalkulacím. I kdyby tomu tak nebylo, zatím přišel vždy Energetický regulační úřad a poukázal na nějaký problém. Ministerstvo ho nejdříve bagatelizovalo, pak přišlo s pozměňovacím návrhem, aby tomu průšvihu předešlo, ale nikdy ne tak úplně. A nejvíc je to vidět u dělení solárních elektráren. V případě písm. c) se za datum uvedení do provozu sloučených výroben elektřiny považuje vždy datum uvedení do provozu poslední ze slučovaných výroben. Problém v současnosti nastává ve chvíli, kdy dochází v rámci výrobny elektřiny ze změnám, které se nedají považovat ani za rekonstrukci ani za modernizaci. Jelikož se jedná o situace, kdy charakter a technické vybavení výrobny zůstávají stejné, tudíž ve výrobně nedochází k žádným zlepšením technických parametrů výrobny včetně například vylepšení výkonu, musí být i původní datum uvedení výrobny do provozu zachováno. Ministerstvo se tomu opět vysmívalo, ale přesto připravilo pozměňovací návrh pozměňovacího návrhu - ano, nespletl jsem se. Místo aby poslanec Urban návrh stáhl, připravili mu úředníci záplatu. Ale ani ta se podle mého názoru moc nepovedla. To tedy znamená jediné. Nepovažuji to za maličkost a ptám se poslance Urbana, proč tento návrh předložil. Proč ho odmítá stáhnout? Proč o něm nehlasoval, když je mu tak blízký? Proč ho tedy nezdůvodnil na plénu? Stydí se snad za něj? A já očekávám, že zdůvodnění tohoto rozdělení elektráren, které sice bylo sníženo, to daňové zvýhodnění, se tady dnes dočkáme a budeme o něm moci reálně rozhodnout. Já jej v žádném případě nedoporučuji.
Děkuji, pane poslanče. Vaše vystoupení vyprovokovalo pana poslance Adamce k faktické poznámce, takže má své dvě minuty.
Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl připomenout, že zákon nepřichází do třetího čtení, že už tam je. To si myslím, že je základ toho problému. Není vůbec jednoduchý, je potřebný pro českou společnost. A mě hrozně mrzí, že to došlo do této roviny, protože kdyby byla jednota státních zástupců, tak jsme si mohli ušetřit spoustu zbytečných slov.
Je tomu tak?
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pro politika bývá jistě prospěšné, když se o něm často hovoří. A když to vynásobíte časem, no tak mohl mluvit něco moudřejšího. Takže já tím vyzývám další předřečníky, aby neobstruovali tím, že tady budou vyvolávat nebo mluvit o poslanci Urbanovi.
Žádné další faktické poznámky neregistruji.
Dochází tedy k legalizaci libovůle zdravotních pojišťoven. Za nevhodné lze označit taktéž paušální ztrojnásobení sankcí. Obecně považuji za nevhodné řešit problém korupce cestou regulace reklamy. Pokud je skutečným problémem netransparentní tvorba úhradových mechanismů a existence nežádoucích pobídek, provizí a rabatů mezi výrobci, distributory a poskytovateli. Takto předkládaný zákon, který je cílený především na lékaře a který zvyšuje jejich administrativní zátěž, pouze posílí syndrom vyhoření a obecnou nedůvěru v právo mezi lékaři. Obdobný problém zatěžuje mimochodem i pokusy průmyslových asociací o seberegulaci. Ke konkrétním ustanovením: Regulace setkávání odborníků a pohostinnosti. Jde o oblast, která je již upravena a regulována. Vzorky léčiv. Tím vzniká nedůvodný rozdíl mezi léky zcela novými, kdy vzorkovat lze, a léky s novou oblastí úhrady, kdy již vzorkovat nelze. Z praxe je tedy známo, že se někdy cestou vzorků řeší situace, kdy léčivý přípravek nemá stanovenou úhradu, ale je jedinou terapeutickou alternativou. Jde zejména o oblast vzácných onemocnění. Stává se to zejména, je-li lék velmi drahý a onemocnění není zcela typické. Jde samozřejmě o nesystémové řešení, je však otázkou, zda pro ně vytvářet administrativní překážky, když lepší řešení pro praxi zatím naše regulace nenabízí a nenalezla. Regulace neintervenčních studií. Neintervenční poregistrační studie zahrnují zejména studie epidemiologické, farmakoekonomické a výzkumné. Nyní k pobídkovým programům zdravotních pojišťoven. Jejich definici nenajdeme ani nikde v jiných platných právních předpisech. To však není možné, dokud nebude připravena jejich zákonná definice včetně procesu jejich tvorby. Zákon o regulaci reklamy neustavuje výjimku reklamy nebo propagace vakcinačních akcí, ale výjimku reklamy propagace léčiv používaných při vakcinačních akcích. Muselo to zřejmě stát hodně peněz. Chtěl bych říct, že Ministerstvo zdravotnictví připravuje novelu zákona o léčivech, kdy by řada problémů, o kterých jsem se zmínil, měla být řešena.